Co přece brání tomu, abychom šli tou jednodušší cestou? Zároveň bych považoval za velmi férové a seriózní, kdyby průběžně nás vláda jako Sněmovnu informovala nejenom o té situaci, ale také o tom, zda tato opatření vládou přijatá byla a jsou skutečně účinná.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat, a to dalším bodem, kterým je bod čtvrtý, což je Informace o pozměňovacím návrhu vám byly rozdány do vaší pošty. Vím, že máme za sebou vzrušující zasedání, nicméně nyní je čas se opět uklidit. Paní ministryně, pokud vám to stačí, tak můžete začít, nicméně nebudu se vůbec divit, když ještě chvíli počkáme, aby byl v sále větší klid. Prosím, paní ministryně. Poprosím o klid u stolku zpravodajů, poprosím případně i kolegy, kteří se různě pohybují po sále, aby se usadili nebo přesunuli své diskuze mimo jednací sál.
Tak velmi stručně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, asi všichni víte, o co se v tomto návrhu jedná.
Já vám rozumím, paní ministryně. Platí to pro kolegy napravo i nalevo. Tak, vypadá to, že všechny rušivé elementy pomalu opouštějí sál.
Jedná se o návrh, který má pomoci občanům izolovat se, proto izolačka. Já bych velmi stručně řekla, proč podporuji sněmovní verzi tohoto návrhu, a to ze tří důvodů. Myslím si, že to je nesystémové. Pokuty mají mít zejména výchovný účel a nesmí a nemají být represivní, či dokonce likvidační povahy. Proto je důležité mít i další legislativní nosič. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádám vás o podporu sněmovní verze. Chrání zaměstnance, pomáhá lidem se v této kritické době izolovat, a prosím, vnímejte evidenci dohod jako ochranu nepojištěných dohodářů v době krize.
Děkuji a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům...
Dobrý večer. Senát Parlamentu České republiky svým usnesením číslo 119 vrací návrh zákona o mimo řádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, což je senátní tisk číslo 44, Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Pro pozměňovací návrhy garančního výboru pro sociální politiku hlasovalo 50 senátorek a senátorů, tři senátoři se zdrželi. Pro vrácení zákona pak hlasovalo 56 senátorek a senátorů, nikdo nebyl proti vrácení zákona do Poslanecké sněmovny.
Má otázka se týkala astmatiků, astmatiků a alergiků. On mi správně odpověděl na tu alergickou část, ale na ty astmatiky zapomněl. Lidmi, kteří prodělali covid, máme protilátky na covid v těle, čili očkovat se, ano - ne? Firmy, které očkování vyvíjejí, říkají: Samozřejmě, není problém. Ale zase jsou stanoviska odborníků, která říkají: Není třeba pospíchat, máte-li protilátky, očkování je vcelku zbytečné. Pro nás by ale mělo být jasné, jak postupovat s lidmi, kterých je čím dál více, kteří ty protilátky proti covidu mají, obávají se třeba právě kvůli tomu očkování, aby jim to někdo vysvětlil a jasně řekl: Nemusíte pospíchat, nebo jak mají postupovat. První kontakt byl takový, že: Ježiš, vy jste špatně objednaná, protože my teď zrovna dneska testujeme PCR testy a neděláme antigenní. Ne, ne, ne, nám systém nefunguje, my nejsme v rámci okresní nemocnice schopni vám dneska provést ten antigenní test, dneska děláme PCR. A druhá věc zněla: Tak se objednejte. Ale s tím souvisí má otázka. Zdravotní personál je z velké části očkován. Už uplynula i inkubační doba po tom očkování, kdy by ta vakcína měla začít zabírat. Jaká jsou opatření vůči těm očkovaným? To znamená, už nemusí nosit ty skafandry? Už jim stačí rouška, protože jsou už očkováni? Nemělo by se i tady toto revidovat, když jsou tedy očkováni? Protože samozřejmě to také uvolní možné kapacity ve zdravotnictví. Pokud tyto údaje nejsou známy a nemáte je, je třeba tuto informaci také poskytnout, protože mnozí se mě na to ptají, a dokonce i lékaři se mě na to ptají, zdravotníci. Proč musím nosit štít a další věci, když jsem očkován? Co se týče mé snad poslední otázky: Když připravujete ve spolupráci s ministrem vnitra tvrdý lockdown, ale takový, že opravdu zakážete cestovat z okresu do okresu, tak první, co se objevilo, když jsem se na to díval, je informace nebo spíše dotaz, ano, když to uděláte, jaké bude rozvolňování? A proto jsou ty vlny, proto jsou ty špičky. Očkování jako problém, očkování jako určitá metafora průběhu covidu a cílený stav, to světýlko na konci tunelu, snad každý vnímá. Občas proniknou na veřejnost informace ze statistiky dotazů občanů, jak se dívají na očkování, a docela hodně jich toto odmítá. Možná z neznalosti, možná ze strachu, ale je to chyba vlády, je to chyba Ministerstva zdravotnictví, že nedělá osvětu v rámci očkování, aby se lidé tolik očkování nebáli. Tady se zapomnělo na ty menší obce, menší města, a dává se příklad třeba velkých měst, kde zajistit funkční školku asi není tak velký problém. Znovu opakuji, zcela určitě bude.
A za druhé opakuji, jenom pro záznam.
Děkuji. Nyní pan poslanec Farský s přednostním právem. Poté pan poslanec Bartošek, poté vidím pana poslance Michálka.
Hlasování proběhlo tak, že jsme hlasovali pro senátní verzi. Sněmovní verze získala 100 hlasů a tři poslanci hnutí ANO se zdrželi, to jsou ty hlasy, co chyběly.
Pan předseda Bartošek, poté pan předseda Michálek.
Pro pořádek je třeba říct ještě jednu věc, a navážu na kolegu Farského. Nesměřujte to na opozici. A druhá věc. Zákon, který měl následovat, o krizovém řízení, je jasná věc, že chcete, aby byla sněmovní verze, a taky jste jasně říkali, že ten bod nechcete projednávat, protože k tomu asi nemáte většinu. To znamená, neházejte to na opozici.
Děkuji. Nyní pan předseda Michálek, to je v tuto chvíli doufám vše a můžeme se posunout.
Skutečně to není tak, že bychom to odmítali z nějakých zástupných důvodů. Ve skutečnosti jsme to byli my, kdo s tím přišel, s tou izolačkou, a teprve jsme čekali mnoho dnů na to, než vláda vůbec něco připravila.
Jenom krátce, já se k tomu přidám. Tak to prostě je.
Děkuji. Já jsem svolal kolegy. Věřím, že všichni, kteří chtějí být přihlášeni, jsou přihlášeni. Já vám děkuji. Ale já ho otevřu. Pan ministr zde skutečně není, a pokud vláda nepověřila nikoho jiného, tak v jednání opravdu nemůžeme pokračovat. Přeji vám příjemný víkend a nad touto schůzí a tímto zákonem se sejdeme, až bude přítomen pověřený člen vlády.
Jestli jste chtěli právní čistotu a nevystavovat tuto republiku riziku, že Ústavní soud rozhodne, že tento nouzový stav je vyhlášen v rozporu s Ústavou, a poté vznikne ještě další právní zmatek a spousta kompenzací, které bude muset stát vyplatit díky vaší neschopnosti a neochotě respektovat právo, tak místo toho přicházíte s tím, abyste tento nouzový stav ještě prodloužili. To je, pane premiére, hanebnost. A jestliže říkáte: Vyhlásíme nouzový stav na vládě, to jste mohli udělat už dávno. K tomu nepotřebujete dnešní hlasování. Na tohleto chci od vás odpověď. Já jsem přesvědčen, že jediné, čeho chcete dosáhnout, a co jste ve svém projevu říkal, že půjdete a vysvětlíte našim občanům to, že vás v tom ty strany nechaly, že není jejich zájem starat se o zdraví a životy. A já vám zde říkám, že to je lež. To je vaše alibistické chování, které potřebujete dostat do svého agrofertního tisku, abyste manipuloval veřejnost. Protože věřte, že nám záleží na tom, aby český národ tuto krizi překonal, abychom ochránili občany a poskytli jim dostatek kvalitní a zdravotní péče. To, co zde předvádíte, je projevem politikaření a vaší politické zbabělosti.
Nyní mám ještě jedno přednostní právo, to znamená, vystoupí předseda lidovců Marian Jurečka a připraví se pan poslanec Lubomír Volný. Takže vy s přednostním právem, pane předsedo, ještě neomezeně. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Lubomír Volný.
Děkuji za slovo. Já bych se vrátil k tomu, o čem jsem mluvil minule, a zdůraznil, že když se hádáte s Lubomírem Volným, tak se nehádáte s Lubomírem Volným. A hádáte se s dvojnásobným nositelem Nobelovy ceny Linusem Paulingem. Protože z úst Lubomíra Volného tady ani v jedné debatě nezazněl jeho osobní neodborný názor. Zaznívaly pouze názory těchto citovaných osobností a profesionálů v oboru. Přes veškeré opoziční hrátky a snahu vykroutit se z toho, že opozice schválila pandemický zákon a že i opozice chce, aby tady byl nouzový zákon, a napomáhá k tomu vládě, tak toto hlasování o okamžitém ukončení nouzového stavu ukáže vaši skutečnou pozici. Bude to vycházet na 6 000 měsíčně. Když jim k tomu ještě vytvoříte systém, který navrhuje pan profesor Beran, to znamená systém bezpečného chození ven a návštěv, bude to perfektní a vaše čísla poklesnou. Jak to, že se tady ptám jenom já na to, že pan premiér je možná ve střetu zájmu za desítky miliard korun, ne za 50 milionů? Kdy mi pan premiér odpoví a řekne jasně: Není to pravda? On to nemůže říct. Všechny tyto informace dostanete, abyste se nemohli vymlouvat, že jste to nevěděli. Minimálně ministr zdravotnictví má povinnost toto znát. Každá tato studie ukazuje mimořádný konzistentní a kontrolovatelný pozitivní efekt ve smyslu snižování přenosu nákazy, snižování potřeby hospitalizace a radikálního snížení úmrtí.
Nyní vystoupí poslanec Radek Koten a připraví se pan poslanec Jan Jakob.
Všichni jsme viděli na datech, že se situace výrazně zhoršila. Měli bychom takovéto záležitosti taky řešit, a už na tom pracujeme. To už jsou spíš tedy, řekněme, drobnější záležitosti.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Věřte tomu, že většina zaměstnavatelů a většina zaměstnanců dodržuje všechna opatření. Nevím, jestli chodíte po ulicích, vnímáte, co se děje, jestli jezdíte po kraji a vnímáte, co se děje. Já to vidím na denním pořádku. Volají mi policisté, píšou mi, co vidí na kamerách, co se děje ve městech, co se děje při volnočasových aktivitách a tak dále a tak dále.
Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážení členové vlády, pan premiér tady zmínil, kdo všechno přišel. Pro toto usnesení hlasovalo 126 poslanců, tedy i poslanci stávající koalice. To přece není trhací kalendář, se kterým bychom tak mohli nakládat a klidně říct. Tak tady to usnesení bylo a vlastně už neplatí, protože se nám nelíbí. My přece nemůžeme hlasovat pro prodloužení nouzového stavu v rozporu s tímto usnesením Sněmovny, mimochodem přijatém více než ústavní většinou hlasů. A nechápeme, proč po tom předchozím usnesení pan premiér přichází, stáhne návrh na revokaci usnesení, ale zachová to základní, které říká, že bychom měli prodloužit ten stav, který je podle názoru mnoha ústavních právníků opravdu neústavní, dalším neústavním krokem.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, události posledních 12 měsíců zasáhly do života v naší zemi dramatickým způsobem. Statisíce našich občanů nemohou do práce, děti a studenti nemohou do škol a univerzit, divadla, kina, služby a mnohé obchody jsou zavřené. V takové situaci má každý z nás přirozeně spoustu otázek a starostí o to, jak to bude dál. Chtěla bych proto poděkovat všem z vás, kteří jste dočasně svůj politický světonázor dokázali upozadit a pomáhali jste přijímat zákony a opatření, díky kterým jsme podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí naše občany chránili a pomáhali jim zvládat nemalé ekonomické škody. V tuto chvíli, kdy počty nakažených narůstají, a to bohužel nejen v České republice, kdy jednotlivé nemocnice dosahují svých kapacit, bychom se podle mého nejhlubšího přesvědčení neměli zbavovat ničeho, co nám pomůže pomoci minimalizovat riziko dalšího zhoršení situace. Je to výjimečná příležitost ukázat, že jednáme zodpovědně a rozumně a že na prvním místě našeho počínání je ochrana zdraví a lidského života. Všichni bohužel víme, že současná situace tento atribut naplňuje. To, jak silnými zbraněmi bude naše země v následujících kritických dnech ve svém boji s nebezpečným virem disponovat, teď bez výjimky záleží na každém z vás. Pevně věřím, že stejně jako ve většině ostatních zemí na světě i v České republice zvítězí zdravý rozum a sounáležitost nad politikou a případnými názorovými neshodami. Náš historický úkol ještě neskončil a zvládnout jej můžeme jedině společně.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Realita je taková, že tento bod dnes nemusel být zařazen na program poslanecké schůze. To je skutečnost, protože jestliže vláda zjistila skutečnosti a okolnosti, které nasvědčují tomu, že se situace zhoršila, tak dnes vláda o své vůli nebo kdykoli předtím na svém zasedání mohla prodloužit nouzový stav o 30 dnů. Nevolejte k odpovědnosti tuto Sněmovnu. Když jsme spolu jednali tento týden, tak jsem po vás chtěl několik informací. Moje otázky byly věcné a já jsem očekával, že v průběhu dnešního jednání mi na to odpovíte, protože jste to na tom jednání nerozporovat. Stejně tak jsem se vás ptal se znalostí situace v nemocnicích a vytíženosti, spíš přetíženosti zdravotnického personálu, jakým způsobem bude vláda postupovat v okamžiku, kdy se nemocnice skutečně dostanou na hranu svých kapacit a bude reálně hrozit, že náš zdravotnický systém nebude schopen zvládnout nápor nemocných. Ptal jsem se vás, jakým způsobem vypadá očkovací plán, kdy, v jakém objemu jsou plánované objemy vakcín, kdy můžeme počítat, že se ve velkém rozjede vakcinace. Chtěl jsem termín dodávek a plán, protože to je řešení vzniklé situace.
O čem si to tady hrajeme? Ukázalo se, že hejtmani potřebují vládu a potřebují nouzový stav. Já jsem toho názoru, že jsme tady v úplně nové situaci, a to nejen kvůli tomu, že je tady nová mutace jihoafrická, brazilská a nevíme, jaká mutace přijde, jestliže budeme oddalovat očkování a vakcinaci. Už zahoďme ten minulý nouzový stav a naděje na to, že nám to pandemický zákon vyřeší. Ten to fakt nevyřeší. Alespoň tak. Mohli bychom se chovat i lépe, protože jsem přesvědčen, že naši odborníci na to mají, ale nesmí se bát nést tu odpovědnost. A pokud pan ministr školství není schopen, aby zajistil testy do škol, tak možná že by ho měl pan premiér vyměnit. Pan ministr zahraničí tady sedí a nic neříká na to, že nám sousední státy - nebo už odešel - zavřely hranice. Ale to přece není dobrý obrázek. Jednal vůbec s těmi sousedními státy, nebo to nechal na premiérovi? Je potřeba to razantně změnit. Včera naočkoval 106 lidí a je to mobilní očkovací centrum, bylo to dokonce v televizi. Já si myslím, že ne, že jsou dokonce lepší a že té odbornosti rozumí možná víc než kdekdo v celé sedmadvacítce.
Já vám také děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec David Kasal. Prosím, máte slovo.
Já bych si dovolil svého ctěného kolegu, předsedu KSČM, doplnit o nějaké informace. Dostali jsme úkol odhadnout, kolik bude potřeba vakcín. A nebylo to na tom, že se to objedná jenom od jednoho, protože by to mohlo dopadnout tak, jak to dopadá, že některé výroby se zkrátka opozdily, nebo některé výsledky nebyly tak rychlé, jak se uvažovalo.
Připraví se pan poslanec Zdeněk Ondráček se stanoviskem klubu KSČM.
A můžete si myslet, že jsem opravdu velmi naivní, ale snažím se na to hledět tak, jak by to mohlo pomoci. My se o to snažíme i teď, snažíme se apelovat na zrychlení očkování ve chvíli, kdy vakcíny už jsou. Snažíme se apelovat na lepší kompenzace pro všechny ty, kteří trpí ekonomickými dopady. Děkuji za pozornost.
Přečtu omluvu.
Výborně.
Jenom krátce. Ano, s nestátními zdravotnickými zařízeními je jednáno. A potom ještě byl jeden dotaz a ten jsem teď zapomněl, takže to asi nebylo důležité.
Já děkuji za tu odpověď.
Pan poslanec Luzar do rozpravy. Připraví se pan poslanec Martínek.
Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já se pokusím v tomto příspěvku hovořit k panu ministrovi Blatnému. V prvé řadě mu chci poděkovat za to, že se jako jeden z mála ministrů snaží reagovat i na všetečné otázky, které mu prostřednictvím různých elektronických médií posílají poslanci.
Jsme druzí v Evropě, kterým se podařilo nakoupit Regeneron. To je ten přípravek, který dostal prezident Trump. Ten nový zázračný lék v Izraeli. Osobně jsme psal dopis tomu vědci, jsme v kontaktu. Mimochodem, u nás naši vědci vymysleli podobný lék. Já jsem s tou slovenskou primářkou mluvil. A dokonce u nás existuje primář MUDr. Michal Rezek ve Fakultní nemocnici sv. Anny, který to podal 35 lidem, takže to sledujeme.
Ještě než otevřu rozpravu, tak bych chtěl zopakovat: rozprava se koná pouze jedna, nelze uplatňovat faktické poznámky, v rozpravě může poslanec vystoupit pouze dvakrát, Sněmovna může rozhodnout o omezení řečnické doby až na pět minut, případné omezení řečnické doby se vztahuje i na poslance pověřeného přednést k věci stanovisko poslaneckého klubu. Vystoupení přednostních práv dotčeno není, doprovodná usnesení vyloučena nejsou. S procedurálním návrhem pan poslanec Králíček. Jenom se zeptám, u pana Feriho se mi rozsvítila faktická poznámka. V tom případě první přednostní právo, pan místopředseda Okamura.
Vládní opatření nefungují. Je třeba opět zapojit občany jako partnery k řešení situace na základě osobní odpovědnosti za jejich zdraví. Česká republika musí přestat být závislá na rozhodování a jednání orgánů Evropské unie. Evropská unie škodí. Je nutné zajistit ze všech zdrojů dostatek účinných vakcín pro rychlou vakcinaci občanů, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, s důrazem na rizikové skupiny. Dobrovolnou vakcinaci je třeba řešit především s využitím sítě praktických lékařů. Mimochodem, na to, aby se využila síť praktických lékařů, už jsme poprvé upozornili a vyzývali k tomu vládu cca před dvěma měsíci a až nyní k tomu vláda přistupuje. Je nutné posílit kapacitu nemocnic využitím kapacit lázeňské léčby včetně personálních kapacit těchto organizací. Okamžitě je nutné na základě zkušeností z praxe zahájit léčbu nákazy funkčními léky, které doporučují lékaři z medicínské praxe. Okamžitě je nutné využít českých testů využitelných k uživatelsky dobrovolnému samotestování. A je nutné podpořit vlastní kapacity pro produkci našich ochranných a preventivních prostředků, abychom nebyli závislí na zahraničí. Je možné upravit rozvrhy, rozdělit žáky na skupiny a tak podobně. A je také potřeba například stanovit přísná preventivní pravidla pro vstup a pobyt cizinců na území České republiky.
Svolal jsem nyní poslance do sálu. Já věřím, že všichni, kteří chtějí být přihlášeni, jsou přihlášeni.